Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.
Jak jsem uvedla, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala pod označením F, který se týká odkladu účinnosti.
Návrh byl přijat.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Novotného označeném písmenem C, který podmiňuje předání majetku obcím jejich souhlasem.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko zpravodajky nesouhlas.
Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Týká se převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce. Stanovisko zpravodajky souhlas.
Kdo je proti? Můžeme pokračovat.
Poslední je pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka vyčleňující z VÚ Boletice další část území.
Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku. Dovoluji si tedy navrhnout usnesení.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokračovat budeme bodem číslo Otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásila paní ministryně Karla Šlechtová.
Je složitý, je tam spousta výjimek, některá ustanovení v praxi nefungují. Blokuje investice a čerpání z evropských fondů.
Proti tomu podává pan poslanec Bendl námitku.
Pan poslanec Bendl podle mého soudu podal námitku proti hlasování, které ještě neproběhlo, protože jinak to nelze. Pokud by podával námitku proti postupu předsedajícího, tak to měl takto zformulovat, to jsem nezaslechl. Pokud to tak bylo, tak se všem omlouvám a můžeme postupovat podle toho, co navrhuje pan poslanec Bendl.
Souhlasím s postupem paní zpravodajky, proti tomu pan poslanec Bendl dává námitku. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Bendla, který nesouhlasí s procedurou tak, jak ji předsedající a zpravodajka navrhli. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Budeme pokračovat tak, jak navrhla paní zpravodajka. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Adámka pod písmenem G. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování návrhu zákona jako celku. Než přednesu usnesení, ještě pan poslanec Bendl.
Nezlobte se na mě, to nejsou totožné návrhy!
Moment! Teď jsem vůbec nerozuměl. Takže toto považujte za omyl, posledních několik vět. Paní poslankyně Černochová se hlásila.
Pane místopředsedo, já vyjadřuji velké nespokojení s tím, jak je vedeno procesně hlasování o tomto návrhu zákona. Jsme tady ve třetím čtení, projednáváme poměrně závažnou normu, je to norma ochrany zemědělského půdního fondu a mně se skutečně nelíbí to, že tady v tomto chaosu v tuto chvíli nebudeme vůbec vědět, o čem hlasujeme. Nechci blokovat Sněmovnu, nechci komplikovat život nám všem, ale není možné, abychom tady jednali touto formou o takto zásadním návrhu zákona.
S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Kováčik.
Maximálně jestli bylo, nebo nebylo odhlasováno. Ale mně to zavání spíše něčím jiným. Já se ohrazuji proti tomu, že to tady paní zpravodajka procedurálně nebo pan řídící procedurálně vede nějak špatně.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi, se kterým souhlasím, a dám hlasovat o návrhu zákona jako celku. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Podávám námitku proti tomu, že jsem se hlásila před zahájením hlasování a nebylo mi předsedajícím schůze uděleno slovo. Tady předtím padly návrhy na hlasování, které paní zpravodajka neodvolala, do toho pan předseda klubu ANO Faltýnek navrhoval další body k hlasování, to byly ty body B. O nich pan místopředseda vůbec ani nedal hlasovat ani jednat, nemohli se k tomu ani kolegové, kteří ty návrhy podávali, tak se k nim nemohli ani vyjádřit. Skutečně není možné takto řídit schůzi!
Paní poslankyně, já se omlouvám, ale v momentě, kdy čtu návrh usnesení, tak se nemohu dívat zároveň na to, jestli vy se momentálně hádáte s panem poslancem Faltýnkem či s panem premiérem, a v tu chvíli vám rozhodně nemohu udělit slovo. Nicméně vaši námitku přijímám a dám o ní hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího paní poslankyně Černochové. Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Námitka nebyla přijata. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. Prosím, pane zpravodaji.
Zahajuji hlasování číslo 180, ve kterém rozhodneme o vrácení zákona do druhého čtení. Kdo je pro opakování druhého čtení? Návrh nebyl přijat. Stejně jako pan ministr.
Bylo předneseno celkem sedm pozměňovacích návrhů. Dva návrhy pod písmenem A přednesl pan předseda Hamáček. Další pozměňovací návrh pod označením B přednesl pan poslanec Rais, který si osvojil návrh poslance Oklešťka. Čtvrtý pozměňovací návrh je návrh pana poslance Novotného pod označením C, který upřesňuje proces předání majetku obcím tak, aby seznam předávaného majetku obsahoval rovněž souhlasné vyjádření obcí. Pan poslanec Zahradník předložil pozměňovací návrh pod označením D, který navrhuje zvětšení území vyčleňovaného z VÚ Boletice o katastrální území Maňávka. Pan poslanec Václav Zemek přednesl téměř identický pozměňovací návrh, jako je druhý pozměňovací návrh pana předsedy Hamáčka. Tento návrh pod označením E se tedy také týká převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce. Poslední pozměňovací návrh pana poslance Gabala pod označením F pak s ohledem na časovou tíseň odkládá účinnost zákona a termín vzniku nových obcí o jeden rok. S ohledem na obsah jednotlivých pozměňovacích návrhů bych si pak dovolila Poslanecké sněmovně navrhnout následující proceduru.
Děkuji, paní zpravodajko. Pro jistotu nechám schválit proceduru hlasování, a to hlasování číslo 181, které jsem zahájil. Návrh byl přijat. Můžeme tedy postupovat podle návrhu.
Teď před vámi leží novela zákona o veřejných zakázkách, která má za účel pouze dílčí změny. Je to čistě jenom novela, dílčí technická novela, která v podstatě změní, nebo měla změnit podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj a také vládního návrhu, pět věcí. Jedná se o rozšíření hodnoticích kritérií. Všichni víme, že hodnoticí kritéria jsou především na ceně, samozřejmě je tam i ekonomická výhodnost nabídky. Ceny se podsekávají. Je to problém i v rámci nedočerpání. Máte to i ve svém dopise, který jsem zaslala na všechny předsedy poslaneckých klubů. Zrušili jsme povinnost rušit výběrové řízení při jedné nabídce. Tady chci říct, že toto je v podstatě jeden z těch hlavních důvodů, proč se ta novela předkládá. Protože veřejní zadavatelé musí rušit všechna výběrová... ... všechna výběrová řízení, pokud se přihlásí pouze jeden uchazeč. Pokud jsou to miliardové zakázky, tak nové výběrové řízení trvá třeba až půl roku. Úprava dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, to znamená zefektivnění, zrychlení řízení před ÚOHS, protože tady zajišťujeme elektronizaci podávání jednotlivých veřejných zadávání. Já jsem se k nim vyjadřovala ve druhém čtení, ale tady dnes zopakuji, jak se k nim postavím v rámci hlasování. Další pozměňovací návrh přišel v oblasti umožnění vyjmout právní služby z této novely a vůbec ze zákona o veřejných zakázkách. MMR s tím zásadně nesouhlasí. Čili s právními službami vyjadřuji naprostý nesouhlas. My k tomu máme neutrální stanovisko. Já se omlouvám, zákon o veřejných zakázkách je velice důležitý pro všechny nás, kteří tady sedíme, a prostřednictvím pana předsedajícího bych požádala, jestli by zde mohlo být zajištěno trošičku klidu.
Myslím si, že věcná debata patří do prvního a druhého čtení.
V rámci návrhů předložených poslanci do třetího čtení v Poslanecké sněmovně byly podány následující pozměňovací návrhy, ke kterým považuji za nutné, abych se k nim vyjádřila, ještě než o nich budeme hlasovat. Jedná se o stanovení účinnosti tohoto zákona dnem jeho vyhlášení. Další návrh byl na úpravu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce. Za Ministerstvo pro místní rozvoj vyjadřujeme souhlas. Nicméně budeme s tím počítat, s debatou u nového zákona o veřejných zakázkách. Další pozměňovací návrh zde padl v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb, nahrazení slovního spojení "který zadavatel jednající s náležitou péčí" slovy "které zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře". Pojem náležitá péče jsme konzultovali i s Legislativní radou vlády. S tímto návrhem vyslovujeme zásadní nesouhlas. Ponechání těchto institutů by přineslo komplikace v zadávacím procesu a znamenalo by naopak prodloužení zadávacích řízení. Tou novelou se je snažíme zkrátit. Další pozměňovací návrh se týká rozšíření definice veřejných zadavatelů o jeho organizační součásti. S tímto návrhem vyslovujeme jako Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlas. Zde se jedná o fakulty a univerzity. Poslední pozměňovací návrh, který zde padl, se týká možnosti v rámci kvalifikačních předpokladů předkládat diplomy v latinském jazyce. Tady s tím vyjadřujeme samozřejmě souhlas. Takže to je vše, co zde padlo v druhém čtení. Žádám vás o podporu při hlasování ve třetím čtení a postoupení této novely Senátu.
Děkuji paní ministryni. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.
Já s tímto hrubě nesouhlasím. My s tím máme zásadní problém. Obecně s řadou věcí, tak jak je překládali jednotliví poslanci, souhlasíme, ale tohle je něco, přes co jede vlak.
Toliko, děkuji, přeji krásný den.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Oklešťka, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl znovu poděkovat za všechny pozměňovací návrhy a za tu debatu, která proběhla jak ve výborech, tak i tady v plénu Sněmovny. Tou druhou volbou, pokud bychom přijali něco, o čem už dneska víme, že je v přímém rozporu s tím, co Komise požaduje, a i Komise se v některých věcech podařilo posunout, to si myslím, že by nebylo fér, abychom řekli, že se nepodařilo nic. Opravdu se toho podařila řada věcí.
Není tomu tak. Není tomu tak. A zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Zahradníka, nemá zájem o závěrečné slovo. Výborně. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřil.
Procedura navzdory tomu, že bylo předneseno několik desítek pozměňovacích návrhů, nebude zásadně složitá. Tedy vidíte, že ta procedura není v zásadě příliš složitá.
Chci pogratulovat všem výborům, které tuto materii získaly do své gesce. Prosím, máte co dělat o Vánocích. A já vám za to děkuju.
Nabrali jsme dramatické zpoždění, tak s vaším svolením budu maximálně stručný, abych trochu toho zpoždění dohnal. Tím prvním je vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, jsme ve druhém kole tajné volby a do něj postoupil Stanislav Grospič za KSČM. Připomenu, že kvorum bylo před týdnem 75, Stanislav Grospič měl 69 hlasů.
Ano, rozprava se již nevede, byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu.
I tady jsme tedy ve druhém kole tajné volby.
Přerušuji bod 99 pro tajnou volbu.
Opět jenom připomenu - nebyli jsme příliš úspěšní. Uspěl, postoupil pouze jeden kandidát. Ten získal nadpoloviční počet hlasů.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
U Vinařského fondu byl zvolen jeden kandidát. V tuto chvíli jsou dvě neobsazená místa, to znamená, postupují čtyři kandidáti.
Sejdeme se tady ve 14.25 před ústními interpelacemi, aby předseda volební komise mohl vyhlásit výsledek tajných voleb.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
A za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto tiskem se, jak už bylo řečeno, iniciativně zabýval rozpočtový výbor a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas. A já za sebe doporučuji, abychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru.
Nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Leo Luzara.
Je velice potřebná z jednoho důvodu, že bojuje proti daňovým únikům. Bohužel ale bojuje proti daňovým únikům amerických občanů. Spojené státy americké připravily zákon, který postihuje jejich občany před tím, aby neschovávali své peníze v zahraničí. Z tohoto pohledu plně chápu a podporuji. Byť v preambuli této smlouvy se hovoří o tom, že my jsme hodný stát a máme velice dobré vztahy se Spojenými státy, a tudíž že bychom v tomto měli být zařazeni mezi ty lepší státy a nemělo by se to uplatňovat. Co mi ale vadí, je nevyváženost této smlouvy. Bohužel americké finanční instituce tyto údaje o českých občanech poskytovat nebudou. Tyto údaje budou dostávat, ale také ne jako hodnotu financí uložených na účtě, ale pouze úroky, které na tom účtě byly připsány. Čili tato smlouva je silně nevyvážená v neprospěch České republiky. Na to chci upozornit. Pokud to tak nebude učiněno, tak samozřejmě my přicházíme o důležité informace v boji proti špinavým penězům a daňovým únikům.
Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.